Považuji to za klientelistické, diskriminační a zavrženíhodné. Pane premiére, uvědomujete si vůbec, jaký vzkaz vysíláte obcím a městům? Tento model jsme tu už měli, vzpomínáte si? Pokud chcete skutečně udělat něco pro samosprávy, navyšte jim podíl na výnosu sdílených daní. Ale rozhodně byste se neměl z pozice premiéra míchat do rozhodování o jednotlivých projektech a o jednotlivých dotacích pro obce a města. Nebo snad chcete zasahovat a ovlivňovat dotační řízení a k tomuto ovlivňování bude stačit jeden telefonický hovor?
Takže vy jste tady řekla hrozné nesmysly. Vy přece dobře víte, že já o žádných dotacích nerozhoduju! A jsem tady pro všechny! Můj velký fanoušek Rakušan, ten tam má tu školku v Semilech. Pan Farský, ten mě stále kritizuje. Tak neříkejte nesmysly! To, že je nějaká kampaň a něco tam je, my jsme rádi, že všichni o tom mluví, a já samozřejmě jsem dostupný pro všechny, kdo mě požádá o schůzku, tak se mu věnuju. Za prvé o tom nerozhoduju, nebudu o tom rozhodovat a pravidla jsou stejná pro všechny. Tak to prosím vás neříkejte, protože je to nesmysl. Ale já jsem nikdy o dotacích nerozhodoval, ani nebudu, vy to dobře víte. A nechápu, proč takhle vystupujete. A bylo to objektivní. Mě nezajímá nějaká stranická příslušnost. Všichni máme stejná pravidla a my to dodržujeme.
Jsem ráda, že jste řekl, že nebudete ovlivňovat žádné dotační řízení. Já nechci říkat, že jste také říkal nesmysly. Za prvé, dotační titul na Ministerstvu financí jste nezařídil vy. To zařídila Poslanecká sněmovna na základě rozhodnutí rozpočtového výboru na náš návrh. A pak jste poslal paní starostku na ministerstvo a řekl jí, že tam jí tu dotaci dají. Z dotačního titulu, který jsme navýšili my v Poslanecké sněmovně hlasy všech ostatních klubů kromě hlasů ANO. Tak já myslím, že to stačilo.
Tak neříkáte pravdu zase, neříkáte pravdu. A to se dá velice lehce doložit.
Děkuji. A než pozvu dalšího řečníka, tak tady mám omluvenku. Omlouvá se nám pan ministr a poslanec Antonín Staněk z dnešního jednání od 15. hodiny do konce jednacího dne z pracovních důvodů. S další interpelací ve věci válečných reparací České republiky vystoupí pan poslanec Jiří Valenta.
Tento účet zohledňuje nejen smrt 5 163 000 Poláků, z čehož bylo 90 % Židů, ale také škody ve městech, které způsobila, napáchala německá armáda. Polská komise již začala připravovat podklady pro jeho faktické vymáhání.
To je první věc. K tomu objektivně docházelo. Takže to je jenom takový obecný rámec, jak je to nastaveno. Zdravotní pojišťovny ze zákona odpovídají za zajištění sítě, ať jsou to nemocnice, ať jsou to praktičtí lékaři, ambulantní specialisté. Ale není to tak, že Ministerstvo zdravotnictví je zodpovědné za to, že bude někde nemocnice. Jsou to zdravotní pojišťovny v našem systému českého zdravotnictví. Jde o to, že skutečně budeme cílit na to, aby se sjednotily vlastně základní sazby napříč poskytovateli akutní lůžkové péče napříč všemi nemocnicemi a platilo se za skutečně poskytnutou péči. Dneska nemocnice jsou hrazeny tzv. paušálem. Je to bohužel nějaká historická reminiscence z minulosti. Myslíme si z našeho pohledu, že by to mělo vést skutečně k systémovému řešení. Je to poměrně robustní změna.
Ano, je zájem. Prosím, máte slovo.
Já děkuji za systémové řešení. To je opravdu potřeba, aby i malé nemocnice za stejný úkon dostávaly stejné peníze jako ty velké. Nicméně bych se ještě... Jedná se o problém malých nemocnic, správně jste to řekl. A já bych se vrátil ještě k té sušické, která bohužel asi některá oddělení do roku 2020 nevydrží. Měl byste nějaký návod, nějaké řešení?
To znamená, my nemáme jako ministerstvo žádný přímý nástroj, jak tu nemocnici řídit, řešit. Takto je to nastaveno. Znovu opakuji, je na zdravotních pojišťovnách, aby zajistily dostupnost péče. Ale obecně platí to, že ta péče musí být zajištěna. Ani by to myslím nebylo správné, protože my musíme ke všem nemocnicím přistupovat v tomto směru stejně. To asi nejde a zákon to ani neumožňuje.
Děkuji za dodržení času. Než předám další slovo, přečtu další omluvu. Poslanec Jaroslav Bžoch se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 17 hodin do konce jednacího dne. Dávám slovo panu poslanci Vítu Kaňkovskému na pana ministra Richarda Brabce.
Agentura ochrany přírody a krajiny zpracovala rozsáhlý projekt opravy a úpravy hráze na základě údajně značného prosaku hráze a hrozby jejího protržení v celkové hodnotě zakázky více než 48 milionů korun. Veřejnost, která se o této akci dozvěděla poměrně pozdě, začala být tímto projektem velmi znepokojena a já bych tady rád prezentoval ty největší výhrady, které občané k tomuto projektu mají. Potom je to rozsah a délka plánovaných prací.
Myslíte si, to, že vy tady děláte všechno elektronicky, že tím pádem vlastně to má nějaký zásadní vliv - na co? Podstatné je, pokud člověk má v životě nějaké vize, tak je promění na skutky. A to já jsem udělal. Škoda, že jste si to nešli vyzkoušet. Možná jste se mohl živit i normální prací nejdřív, předtím, než jste šel do politiky. Abyste si vyzkoušel, co je to reálný život.
Já bych chtěl prosit, abychom jednali k věci... Děkuji.
Nebude to doplňující otázka. Já jsem pracoval jako advokátní koncipient, řešil jsem problémy lidí, takže nešel jsem ze školy přímo do politiky. A na rozdíl od vás jsem předtím, než jsem vstoupil do vrcholné politiky, byl v komunální politice. Takže bych poprosil, abyste tady nelhal, pane předsedo vlády. To je bod číslo jedna. Já jsem celou dobu mluvil o Ministerstvu pro místní rozvoj, které pět let máte, kde je stavební řízení. Ministerstvo financí přece neřeší stavební řízení. To řeší Ministerstvo pro místní rozvoj. Tam máte pět let svoje nominanty. Pět let tam sedíte. A tam je stavební řízení. Tak tohle mi vysvětlete.
Děkuji. Pan premiér má zájem o doplňující odpověď.
My jsme za velice krátký čas vyřešili problém výstavby bytů. Paní Dostálová má výstavbu. Společně. A to, co jsme dokázali, máme i napsané. Já osobně to mám napsáno. A já jsem byl ministr financí, ano. My vám dáte termín. Tak nám řekněte termín a my přijdeme. Klidně, nemám s tím problém. Protože vy jenom máte řeči.
Děkuji.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v interpelacích na členy vlády. Vyzývám pana poslance Martina Kupku, aby přednesl interpelaci na ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců.
Já si ji ponechám pro další vystoupení. Nicméně rád bych reagoval na to, co tady před okamžikem zaznělo.
Pane poslanče, jestli nemáte interpelaci, tak bych poprosil, abyste se vyjadřoval k interpelacím.
Já jsem se chtěl paní ministryně zeptat na systém NEN. Pan premiér říkal, jak teď konečně vláda řeší všechno elektronicky. Je to pozoruhodná ukázka IT systému. My budeme teď, v této schůzi, řešit zákon o přístupnosti internetových stránek, tak ten systém NEN, který by měl být příkladem přístupnosti, je opakem pravého opaku. Je nepřístupný, když s ním chcete něco udělat, tak na odezvu při zátěži můžete čekat až pět minut.
Předpokládám, že tato interpelace byla načtena a paní ministryně odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.
Ale takto to není ani uvedeno, čili to ponechávám na příště.
Já bych chtěl poprosit všechny poslance v sále, aby dodržovali jednací řád, a pokud budou vyzváni k interpelacím, aby se vyjadřovali k interpelaci přímo na interpelovaného ministra nebo ministryni. Další v pořadí vylosovaná je paní poslankyně Golasowská - na paní ministryni Maláčovou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přitom ve svém vlastním resortu praxi spornými metodickými pokyny tříští.
Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo požádal o vydání náhradní karty. Dnešní jednání zahájíme bodem Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Současně konstatuji, že jsem obdržel oznámení pana poslance Kobzy, že stahuje projednání písemné interpelace na ministra vnitra Jana Hamáčka, sněmovní tisk 265, a žádá o její vyřazení z programu 19. schůze Poslanecké sněmovny. Takže v pořadí třetí odpovědí na písemnou interpelaci se na základě této žádosti zabývat nebudeme. Budeme se zabývat čtyřmi z nich, jak jsem již nyní řekl. V tuto chvíli zahajuji rozpravu, do které se hlásí samozřejmě pan předseda Stanjura.
Pan místopředseda Fiala říkal, že to jsou odpovědi na interpelace, s kterými poslanci nejsou spokojeni. Ta interpelace se týkala skutečně tří oblastí, ale všechny jsou o železniční dopravě. Pan premiér o nich sní, pokud zrovna - spí? Možná vám to přijde příliš technické, ale železnice je ekologická doprava a musíme na ni upírat dlouhodobě pozornost.
Děkuji za dodržení času. Pan premiér dá doplňující odpověď.
Já bych se jasně mohl ptát, co jste tady udělali od revoluce s Klausem. Ta vaše česká cesta, kuponka, zničené firmy, banky? Mohli jste důchodovou reformu udělat. Škoda, že jsme to neudělali už dávno, ale to jste měli v rukou vy.
V tom je světový přeborník. Teď už prosím ke svému dotazu, interpelaci. Chtěl bych se zeptat, zda jako premiér, nebo vaše vláda, disponujete relevantní odbornou studií, která by toto vaše tvrzení dokládala. Současně mi dovolte položit ještě zásadní dotaz. Vážený pane premiére, jak jako premiér a významný podnikatel vnímáte platnost uzavřených smluv? Podotýkám, že smlouva je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností. Proto se vás, pane premiére, ptám: Považujete právní jistotu za základní atribut právního demokratického státu? Děkuji za vaši jasnou a konkrétní odpověď.
Děkuji za dodržení času. Slovo má pan předseda vlády Andrej Babiš.
Já myslím, že je dost jednoduché zjistit, kolik stála půda, kolik stál hektar lesa. Dneska vidíme i ty důsledky. Restituce měl někdo vyřešit hned po revoluci. A pamatujete si, jak to bylo schváleno? Hlasem poslance ODS pravomocně nebo nepravomocně odsouzeného za korupci. Ano, velice podivná schůze. Mimochodem my to ani v programu nemáme, my o tom mluvíme dlouho.
Pane premiére, čekal bych cokoliv, ale že budete argumentovat projevem Michala Haška, to skutečně ne. To je jedna věc. Nebyl to hlas poslance Pekárka. Chováte se v tomto čistě a jenom populisticky.
Děkuji za dodržení času.
Já k tomu nemám co říct. Schválilo se to podivně. Já k tomu nemám co říct. Mám na to zkrátka jiný názor.
Dalším přihlášeným je paní poslankyně Dana Balcarová na pana ministra Richarda Brabce.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za dotaz, vážená paní předsedkyně výboru pro životní prostředí. On by vám asi neřekl, že o tom nikdy neuvažuje. To je úplně stejné jako tady. Já jsem do politiky přišel z normálního světa. Nevylučuji, že můžu udělat jakoukoliv další. Samozřejmě se potom můžete ptát, proč jsem to udělal. To je totiž naprosto směšná spekulace z jednoho naprosto logického důvodu.
Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.
Určitě jsem se neptala na to, jestli máte možnost odvolat své podřízené. Ale chtěla jsem se zeptat.
Děkuji.
Ano, potvrzuji. Já jsem ten dopis dostal. Čekalo se, že jich asi bude daleko více. To vás můžu ujistit.
Děkuji, pane ministře. Zeptám se, jestli chce načíst interpelaci. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Pane ministře Plago, já vás interpeluji ve věci připravované koncepce občanského vzdělávání. Tento projekt vyvolal poměrně velké kontroverze pro svou ideovou jednostrannost. Vláda se změnila, ale ti úředníci pokračují v tichosti v tomto projektu dále. Ti, kdo návrh tlačí, si tradičně vzali na pomoc evropské řešení.
Setkání se zúčastnilo více než 350 pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, z nichž většina byli právě kurátoři pro děti a mládež. Metodické příručky a její závěry a principy, na kterých je postavena, byly zpochybněny jak ze strany médií, tak i ze strany výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Současně bylo rozhodnuto, že metodická příručka nebude do doby vydání její revidované verze stažena. Jak již tady bylo zmíněno, tak se jednalo o velmi obsáhlé stanovisko. Jak už jsem zmiňovala, tak poradou vedení MPSV byl termín odložen na říjen. Dovolte, abych vás ujistila, že MPSV věnuje dokončení revize obou metodických materiálů všechny své síly a že to je pro nás priorita, a pevně doufám, že v měsíci říjnu budeme revidovanou verzi příručky prezentovat a diskutovat se všemi zainteresovanými subjekty. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni. Není, tudíž přistoupíme k další interpelaci. Paní poslankyně Kovářová Věra na paní ministryni Schillerovou, připraví se pan Bartoň Lukáš.
Vážená paní ministryně, chtěla jsem mít takový trošku netradiční dotaz, který se týkal právě onoho videa pana premiéra v rámci volební kampaně, kdy tvrdí, že bude na základě podnětu komunálních politiků, kteří mají jeho telefonní číslo, ovlivňovat rozhodování o dotacích pro obce a města. Také jsem se vás chtěla zeptat jako zkušené právničky, zda je ovlivňování rozhodování o dotacích na ministerstvech a krajích ze strany pana premiéra legální, jak se na to dívají české a evropské předpisy a zda chystá vláda případně tyto předpisy měnit, aby se rozhodování o dotacích přesunulo na úřad pana premiéra. To je takový dotaz, na který bych ráda slyšela odpověď.
Děkuji paní poslankyni.